Děkuji panu poslanci Adamovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera.
Ještě jednou krásné a příjemné odpoledne. Více jsem ho podrobně zdůvodnil v předcházející rozpravě.
Děkuji panu poslanci Paverovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom - váš předchůdce na postu předsedajícího vyzval všechny přihlášené, aby uvedli v podrobné rozpravě i zdůvodnění.
Posledním přihlášeným je pan poslanec Jan Volný. Ptám se, kdo další se hlásí. Moment. Jménem kterých klubů, musí být minimálně dva. Takže registruji veto na zkrácení lhůty. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Já tomu rozumím, nicméně teď jsem podrobnou rozpravu ukončil. Takže nyní se hlásí pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.
Ale jestliže další schůze začíná až 19. května, tak nevidíme důvod.
Prostě nevidím racionální důvod, pokud dneska máme 28. dubna, skončíme během několika minut, možná jedné minuty, druhé čtení. I když to nezkrátíme, tak ten termín bude pořád stejný.
Nicméně pan kolega Volný má pravdu, že na toto skutečně nelze podat veto. A já se ptám, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo takový není, tak podrobnou rozpravu končím a nyní se tedy ptám na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Tyto změny mohu za předkladatele podpořit. Proto věřím, že se
Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje tohoto tisku, kterým je pan poslanec Kasal, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče a pane zpravodaji, máte slovo.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, že tomuto návrhu zákona příliš nerozumím. Pokud očkování funguje, proč takovýmto způsobem perzekvujeme ty děti, které nejsou očkované, a to mnohdy ze zjevných důvodů. Já jako rodič jsem příznivcem očkování, moje všechny čtyři děti jsou očkované. Nicméně znám ze svého okolí celou řadu dětí, které na první očkování měly alergickou reakci. Po této alergické reakci, pokud nejsou přeočkovány, tak nemohou jet se skauty na výlet, nemohou jet na školní výlet, nemohou je vzít do mateřské školky. Nerozumím tomu a poprosil bych pana ministra o vysvětlení.
Teď otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku mám od paní poslankyně Novákové, připraví se pan poslanec Vácha.
Ta spočívala v tom, že chtěl přesvědčit občany, že kvalitu života v podstatné míře ovlivňuje samozřejmě jejich zdraví, ale že na vlastní zdraví máme v podstatné míře vliv také my sami. Dámy a pánové, chránit sebe je přirozené, a přesto to mnozí děláme velmi, velmi málo. Tam jsme z nějakých důvodů trošku více motivováni. A vždycky jsou motivováni rodiče, když chrání své děti. Bohužel tohle se zatím nedaří. Motivování nemůže být postaveno ani na osobní diskreditaci osobností z akademického světa. Pak tedy nevím, jak může někdo být profesorem přírodních věd, když my z něj jsme ochotni udělat hlupáka, a dokonce ho vysloveně perzekvovat. My tedy nějak selháváme. Ten spočívá v tom, co je schopen pochopit každý laik. Na to nemusí být člověk lékař. Spočívá v tom, že stále budeme vyhodnocovat počet a typ onemocnění, proti kterým je nutné očkovat. A dámy a pánové, my jsme teď v situaci v souvislosti s obrovskou migrací, že tohle bude veliký úkol. Dál musíme zlepšovat kvalitu. Jestliže mysl všech institucí, které mají na starost chránit zdraví občanů, nebude k tomuto otevřená, tak ten proces nemůže prostě proběhnout dobře. A neexistuje, promiňte, ale nemůže existovat v pediatrických ambulancích odpověď - tohle nemůžete mít po očkování. Tato odpověď nemůže existovat. A my navíc chceme, aby tihle rodiče mysleli zároveň i na ty druhé. To je prostě nesmysl. Děti se nepohybují pouze v dětských kolektivech.
Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale vzhledem k tomu, že někteří poslanci nemohou slyšet, co všechno o nich bude zveřejněno v nejbližší době... Děkuji, teď už to budou vědět. Prosím, pokračujte, díky.
Výbor pro zdravotnictví se předloženou novelou velmi podrobně zabýval. Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na různé aspekty návrhu. Ačkoli lze s velkou částí těchto návrhů vyslovit souhlas, nemohu opomenout, že se zdravotní výbor ztotožnil také s návrhy, které Ministerstvo zdravotnictví podpořit nemůže. To se týká například přijetí pozměňovacího návrhu, který z předložené novely vypouští novelizační body obsahující snížení povinného přídělu do rezervních fondů. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu budou na rezervních fondech zdravotních pojišťoven dál vázány finanční prostředky, které by mohly být v rámci základních fondů využity na léčbu nemocných pojištěnců. Také vypuštění úpravy střetu zájmů týkající se členství v orgánech Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že obdobná úprava střetu zájmů u zaměstnaneckých pojišťoven zůstává v návrhu nadále obsažena, nemohu považovat za systémově správné řešení. Je zřejmé, že předložený vládní návrh vyvolá debatu o některých pozměňovacích návrzích i zde v Poslanecké sněmovně, a já jsem připraven se jí účastnit. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Věřím, že se nám touto novelou podaří zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto se na vás obracím s žádostí o podporu předloženého návrhu.
Já děkuji panu ministrovi. Nebudeme tedy hlasovat o určení garančního výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tento výbor pro zdravotnictví nakonec přijal usnesení číslo 78 z 19. schůze dne 15. dubna 2015, kde jednak doporučuje, aby ve znění přijatých pozměňovacích návrhů Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem, a jednak zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Já bych vám teď krátce řekl z toho usnesení ty klíčové body. Je to z jednoduchého důvodu. My jsme navrhli, aby se tato částka snížila na 2 miliony korun jak pro VZP, tak pro zaměstnanecké pojišťovny. Ne tedy dnes, samozřejmě.
Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. První je přihlášena paní poslankyně Radka Maxová.
Krásné popolední, dámy a pánové, je 12.49 a my budeme pokračovat v našem jednání podle schváleného programu. Dříve, než tak učiníme, měli bychom se hlasováním vypořádat s návrhem na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, který tímto předkládám. Jedná se o všechny body po těch volebních bodech, kterými bychom se měli zabývat, pro upřesnění.
Děkuji.
Takže pro jistotu vás všechny odhlásím, když to tak vidím, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. A nyní se tedy budeme zabývat bodem 133 a to je
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.
To je to vysvětlení, které jsem dlužil panu kolegovi. Podle legislativy je ovšem třeba o něm rovněž hlasovat. Hospodářský výbor pozměňovací návrh nedoporučil, já rovněž nedoporučuji. U bodu A109 jsem vlastně neřekl stanoviska. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy nedoporučuje. Doporučuji hlasovat společně jedním hlasováním. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy nedoporučil. Já jsem zásadně proti přijetí tohoto návrhu. Upozorním vás na to znovu, až budeme o tomto návrhu hlasovat. Jedná se o návrh, který hospodářský výbor nedoporučil. Hospodářský výbor nedoporučuje. Tady máme pozitivní, tedy doporučující stanovisko hospodářského výboru. Tím bychom byli vypořádáni se všemi pozměňovacími návrhy podle mého názoru a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Dobrý den, dámy a pánové. Mám pouze jeden malý požadavek, který se týká bloku hlasování pod písmenem A. Rád bych, aby se zvlášť hlasoval bod A137 hospodářského výboru, abychom automaticky neučinili nehlasovatelným pozměňovací návrh rozpočtového výboru pod písmenem B100.
Děkuji za tento návrh.
Jinak je samozřejmě na vás, jak s tím návrhem naložíte.
Jestliže nikdo takový není, prosím o vyjádření pana zpravodaje. A jestli je schopen zapracovat návrh pana poslance Böhnische.
No, nechte na mě, pane místopředsedo!
To je návrh procedury. Návrh procedury byl přijat.
Děkuji. Takže nyní legislativně technické, které jsou v usnesení hospodářského výboru, a legislativně technická úprava, kterou jsem tady navrhl ve třetím čtení. Doporučuji.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti?
Volební komise vyhlásila lhůtu do konce minulého měsíce na podání nominací na volbu kandidáta.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zahajuji hlasování, že budeme pokračovat tajnou volbou. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Já jsem to přeskočil.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Je to hlasování 205, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. To by měl být poslední pozměňovací návrh. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi za spolupráci.
Máte slovo, pane předsedo. Takže jestli tuto radost chcete sdílet, tak jděte před jednací sál, aby zde byl klid. Děkuji vám za to, že to budete respektovat.
Dovolte mi, vážený pane předsedající, abych přednesl procedurální návrh -
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento procedurální návrh byl zamítnut. Opět s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Musíme reagovat na vzniklou situaci.
My to respektujeme, my tu vydržíme, my jsme tu s vámi rádi.
Já jen, aby nevznikl chaos, tak jsem se potřeboval ujistit.
Kdo je proti?
Je tady rozdíl oproti původnímu usnesení hospodářského výboru.
Po zralém zvážení též nedoporučuji.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 184, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 112, návrh nebyl přijat.
Nedoporučuji.
Zahajuji hlasování o návrzích rozpočtového výboru pod písmeny B. Kdo je proti?
Nedoporučuji.
Kdo je proti?
Návrh H, doporučuji.
Kdo je proti?
Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. J, kde je rozdíl stanovisek. Hospodářský výbor původně doporučil, já zásadně nedoporučuji k přijetí tento návrh.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Kováčika. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Nedoporučuji. Nedoporučuji.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem M. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Doporučuji.
Zvoleni byli pouze dva kandidáti: Rostislav Drochytka s 85 a Petr Konvalinka se 105 hlasy. Nyní tedy se budeme snažit obsadit zbývajících 6 míst. Nyní prosím i tady o přerušení tohoto bodu.
Ano, já přerušuji jednání i v tomto bodě pro tajnou volbu. Prosím, abyste nás seznámil s tímto bodem.
Tady jsem povinen dát krátkou rekapitulaci. Nominace byly navrženy dvě - u klubu ODS je to Jana Černochová jako nová nominace do této stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a ještě tam je navíc nominace hnutí Úsvit, které navrhuje Marka Černocha do organizačního výboru. Volební komise vám navrhuje, tak jak je tady ve Sněmovně zvykem, provést tyto změny, pokud tedy budete souhlasit, volbou veřejnou. Tak, děkuji. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje, takže prosím, paní předsedající, abyste nyní nechala hlasovat o rezignaci.
Ano, já takto učiním. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Děkuji a nyní prosím, abychom hlasovali veřejně o volbě do orgánů Poslanecké sněmovny, je to tedy jen jedna volba a je to Jana Černochová za ODS do stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.
Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.
Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Sněmovny tak, jak je navrhl poslanecký klub ODS. A nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela poslední volební bod, je to bod číslo 138, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Tak jsme v bodě Na lavice vám bylo k tomuto bodu doručeno usnesení volební komise číslo 105 ze dne 31. března tohoto roku.
Ještě jednou hezké dopoledne. Opravdu jsme neměli v plánu žádné obstrukce, nic takového. A ještě jednou, nejsou to šaškárny, pane kolego. To je naše nabídka, podmínka.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.